Možná že některé z vás i zarazilo, že tady tolik kopu za ministra financí. Prosím, mějme také jistý ohled k jeho času. Uvědomte si, že tu včera čekal až do osmi hodin a těšil se, jak vám bude moct předložit smlouvu proti dvojímu zdanění.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi a prosím k mikrofonu dalšího přihlášeného s přednostním právem a to je pan poslanec Černoch. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Krásné dopoledne, dámy a pánové, vážená vládo, paní místopředsedkyně. Tato vláda je již za polovinou svého mandátu a všechny vládní strany, které jsou nyní v koalici, slibovaly před volbami, že zatočí s exekucemi. Zatím ale k nějakým velkým změnám nedošlo. Ano, schválili jsme zákaz exekucí na dětské hračky, na základní vybavení domácnosti, ale byl to poslanecký návrh, který to dokázal, nikoliv vládní. Jediná strana, která splnila svůj slib na zavedení teritoriality exekutorů, je Úsvit - národní koalice. Náš návrh zákona jste ovšem navrhli k dopracování s tím, že připravíte vlastní a lepší návrh. Zatím se tak ovšem nestalo. Pokud tedy máme schválit zákon, který si posvítí na exekutorskou mafii, je nejvyšší čas. A upozorňuji, že vláda dala k tomuto návrhu zákona souhlasné stanovisko. Teritorialita exekutorů dává exekuce do souladu s Ústavou. Při výkonu státní moci je obvyklé, aby orgány nebo osoby, které toto vykonávají, byly určeny pravidly o místní příslušnosti. Takovéto uspořádání vychází z článku 38 Listiny základních práv a svobod. Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Příslušnost soudu i soudce stanoví zákon. Jedná se tady také o zachování rovnosti stran. V případě, kdy si oprávněný smí vybrat exekutora bez jakéhokoliv omezení, dochází k nerovnoprávnému postavení účastníků. Jedná se také o velmi významný protikorupční systém o nestrannosti a nezávislosti soudních exekutorů, rozhodnutí exekutora je rozhodnutí soudu. V současném konkurenčním systému nemůže být vůbec žádná řeč, protože volná soutěž mezi exekutory způsobila podřízení naprosté většiny exekutorů zdroji obživy, to znamená advokátům, vlastníkům portfolií pohledávek a všemožným šmelinářům s desítkami tisíc podivně vzniklých pohledávek. Tvrzení, že zavedením teritoriality se sníží vymahatelnost a prodlouží exekuční řízení, nemá žádný racionální základ a není ničím podloženo. Dosavadní systém podporuje systém: více exekucí rovná se vyšší zisk. Taková praxe vede k nekontrolovatelnému vzniku nových a nových pohledávek neboli dluhových pastí. Zavedením teritoriality tedy nebudou moci lichváři tlačit exekutory do drastických metod vymáhání. Zakotvením teritoriality je i předmětem koaliční smlouvy současné vlády. Žádám vás tedy, abychom v prvním čtení projednali tento návrh zákona o teritorialitě exekutorů ještě před koncem tohoto roku, tak abychom stihli legislativní proces, a navrhuji proto zařadit projednávání zákona na pátek 11. prosince jako čtvrtý bod za tři již pevně zařazené zprávy před ostatní pevně zařazené zákony.
Nyní vystoupí paní poslankyně Černochová. Jenom upozorňuji poslance a poslankyně, kteří nemají přednostní právo, že doba na přednesení návrhu změny pořadu je pět minut.
Pane předsedo, mám přednostní právo, není tady předseda klubu pan Stanjura, který mi řekl, že mám přednostní právo do doby, než přijde. Ale chtěla bych vás požádat o jednu laskavost. Skutečně žijeme všichni v realitě toho, co se kolem nás děje. Myslím si, že nás to trápí úplně všechny.
Legislativně navrhovatelé upřednostňují cestu přijetí krátkého samostatného zákona před teoretickou možností doplnění buďto obecního kompetenčního zákona. Jedná se o stručnou úpravu, neboť konkrétní opatření je pak možné následně přijmout na úrovni usnesení vlády bez přijímání zákonných případně podzákonných norem. Účelem návrhu tohoto zákona je vytvořit zákonný rámec pro využití odborného i morálního potenciálu bývalých soudců Ústavního soudu při vytváření ústavního systému České republiky. Zároveň je jeho účelem zajistit jejich důstojný status po ukončení funkce ústavního soudce. Pro budoucnost se tím samozřejmě vytváří legislativní prostor pro využití jejich odborných a morálních kvalit garantujících nezávislé rozhodování v oblastech dotýkajících se lidské důstojnosti či etiky justice v širším slova smyslu.
Já bych požádal levou část sálu, aby se ztišila.
Děkuji, pane předsedo.
Kolega Stanjura se cítí vyrušován ve svém projevu a já asi budu muset přistoupit k přerušení schůze, pokud se hladina hluku nesníží.
Já pevně doufám, že to nebude potřeba, pane předsedo, že aspoň přibližně ticho by tady mohlo nastat. Je to opět společný návrh vládních i opozičních poslanců.
Já bych poprosil kolegy před řečništěm, aby nevyrušovali řečníka.
Z důvodové zprávy bych vám odcitoval: Návrh na odškodnění potomků těch, kteří zanechali majetek na území Podkarpatské Rusi, by bylo vhodné vrátit, či aspoň kompenzovat formou přijatého návrhu zákona. Sedmý bod, který navrhuji pevně zařadit, je bod číslo 95 našeho schváleného programu jednání. Závěrem krátké shrnutí. Snažil jsem se vybrat tak, aby se v tom návrhu zákona našly všechny poslanecké kluby. Myslím, že každý klub má minimálně u jednoho, možná u více návrhů zákonů předkladatele ze svých řad. Alternativně, to znamená pokud to nebude schváleno, v úterý 8. prosince jako první bod. Alternativně ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako první bod. Alternativně v pátek 11. prosince jako první bod.
Nyní prosím pravou stranu sálu, aby se ztišila.
Alternativně na úterý 8. prosince jako třetí bod, případně ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako třetí bod, alternativně pak v pátek 11. prosince... Třetí bod, alternativně v úterý 15 prosince jako třetí bod, alternativně ve středu 16. prosince jako třetí bod nebo ve čtvrtek 17. prosince po písemných interpelacích jako třetí bod, případně v pátek 18. prosince jako třetí bod. Případně bychom mohli tento zákon projednat v posledním týdnu jednání Poslanecké sněmovny, a to v úterý 15. prosince jako čtvrtý bod, nebo ve středu 16. prosince jako čtvrtý bod, nebo ve čtvrtek 17. prosince po písemných interpelacích jako čtvrtý bod. A poslední alternativa, kterou si můžete vybrat, a věřím, že jednu z nich si společně vybereme, je pátek 18. prosince jako čtvrtý bod. Alternativně v úterý 8. prosince jako pátý bod, nebo ve čtvrtek 10. prosince po písemných interpelacích jako pátý bod, případně v pátek 5. prosince jako pátý bod. Ale neudělám to. Nebudu vám to vracet, ale není to příjemné. Alternativně na úterý 15. prosince jako pátý bod, nebo ve středu 16. prosince jako pátý bod, případně ve čtvrtek 17. prosince po písemných interpelacích jako pátý bod. Poslední možnost tomuto návrhu zákona z dílny především České strany sociálně demokratické, to bych chtěl zdůraznit, v pátek 18. prosince jako pátý bod. Je to odčinění majetkových křivd. Za sedmé.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Měli bychom pokračovat tedy pevně zařazenými body, nicméně obdržel jsem celou řadu přihlášek k pořadu schůze. Ještě prosím, než otevřeme pořad, prosím pana předsedu Kolovratníka, aby vystoupil s vyhlášením lhůty pro volbu, a potom dám slovo všem těm, kteří jsou přihlášeni.
Pane předsedající, vážení kolegové, dobré dopoledne a děkuji za slovo. Lhůta je do pondělí 7. prosince do 13. hodiny.
Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Nejprve asi přednostní práva. Takže první přednostní právo měl pan předseda Stanjura, potom byl pan předseda Fiala, potom pan předseda Kalousek, pokud takto jsem to zachytil správně. Takže nejprve pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Nejprve bych vás seznámil s takovou malou statistikou, jak probíhá tato 36. schůze Poslanecké sněmovny. V úterý jsme schválili její pořad a celkem na pořadu jsme měli 212 bodů. Za první tři dny jsme jich projednali 39, zbývá tedy 173 bodů. Dále nám zbývá projednat 22 z celkového počtu 30 návrhů zákonů ve druhém čtení. Ještě nám zbývají dva z celkového počtu 4 zákonů, které nám vrátil Senát. Dva jsme projednali už v úterý. Podle našich webových stránek, myslím našich jako Poslanecké sněmovny, zatím návrh zákona s nejvyšším číslem sněmovního tisku má číslo 660 a byl podán včera. Jeden je návrh pouze vládních poslanců a šest návrhů je těch, pod kterými jsou podepsáni jak vládní tak opoziční poslanci. Někdy tam jsou jak opoziční, tak vládní. Výběr jsem provedl tak, aby to bylo vyvážené, opozice a koalice. To, že je navrhuji, neznamená, že já osobně je budu podporovat. Bod číslo 75, je to jediný návrh pouze opozičních poslanců. Ještě chci zmínit, že jsem se s předkladateli o tom neradil. Takže pokud někdo z předkladatelů je překvapen, tak se mu omlouvám. Obecně v kompetenčním zákoně a konkrétně pak v jednotlivých zvláštních zákonech. Žádným právním předpisem není stanoveno konkrétně odpovědné ministerstvo za tuto oblast.
Byl to pozměňovací návrh pana poslance Farského.
Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Stanovisko garančního výboru je - Pozměňovací návrh C2, jedná se o rozšíření výjimky z obecně vyloučené možnosti zajistit procesní jednání zástupcem na základě plné moci, pokud toto jednání zajišťuje sám úřad.
Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Jedná se o úpravu, která čelí aktuálnímu riziku nesprávného výkladu zákona, pokud jde o způsob výkonu vlastnických a jiných práv státu, který by nerespektoval zákonem jednotně nastavený režim tzv. dělené právní subjektivity státu, a je reakcí na čerstvý judikát Nejvyššího správního soudu.
Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Byl to pozměňovací návrh pana poslance Hovorky.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Jedná se o nezbytnou aktualizaci dosavadní citace názvu zákona.
Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.
Jeho cílem je vynětí majetku zákonodárného sboru z rozhodovací pravomoci vlády. Moc výkonná by neměla být nadána ve vztahu k moci zákonodárné takovými opatřeními.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a končím projednávání tohoto bodu. Hlasování končím. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
To je taková ta komplikace, která byla i u stavebního spoření, jak si všichni pamatují.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 25. Přihlášeno 160 přítomných, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Protože jsme přijali bod číslo 6, je pozměňovací návrh B nehlasovatelný, takže nyní budeme hlasovat o zákonu jako celku.
Takže o všech návrzích bylo hlasováno. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Přihlášeno 160 přítomných. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Pan poslanec Karel Pražák se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Pan poslanec Valenta se omlouvá od 11 hodin z osobních důvodů. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Táži se pana ministra, zda chce využít možnosti závěrečného slova. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Není tomu tak. Nyní tedy zahajuji hlasování o předneseném způsobu hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Přihlášeno 160 přítomných. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, proveďte nás jednotlivým hlasováním.
Tento návrh se bude hlasovat samostatně.
Hlasování končím. Přihlášeno 160 přítomných.
Rovněž legislativně technické připomínky.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 29. Přihlášeno 160 přítomných. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Dříve ale, než tak učiníme, dovolte mi načíst další omluvy. Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Závěrečné slovo. Výborně.
Nyní vás seznámím s hlasovací procedurou. Ano. Pardon. Ještě A2 je jenom legislativně technická změna.
Prosím stanovisko výboru.
Stanovisko výboru je souhlasné.
Proti? Hlasování končím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Prosím další návrh.
Týká se to výplaty. Stanovisko garančního výboru souhlasné.
Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl přijat.